Dále jsem ještě vložila pozměňovací návrh pod písmenem 3121, který se zabývá platností licence strojvedoucích.
Děkuji. Paní poslankyně Kovářová. Ještě jedna omluva. Pan poslanec Špičák se omlouvá od 11.30 do konce dnešního jednání z pracovních důvodů.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila svůj pozměňovací návrh. Bez možnosti provádění prevence je riziko vzniku vážných nehod obrovské a případy z poslední doby ukázaly, že k vážným nehodám rozhodně nebylo daleko. Výkon státního dozoru zároveň řeší možnosti inspektorů a jejich výjezdů na místo mimořádné události, aniž by musela Drážní inspekce zároveň ihned zahájit šetření. Nyní se může rozhodovat pouze od stolu na základě oznámených skutečností, které nejsou vždy přesné. Výkon státního dozoru řeší i provádění ověřovacích pokusů a nejrůznějších zkoušek. Navrhovaná úprava je obdobná, jako má vyšetřovací orgán pro letecké nehody a incidenty v České republice. Ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím ještě v podrobné rozpravě.
Děkuji.
Je tedy nezbytné nově vymezit předmět podnikání akciové společnosti. Liberalizace trhu osobní vnitrostátní železniční dopravy je proces, který si v přechodném období každý členský stát řídí přijetím své ochranářské politiky vnitřního trhu veřejné osobní železniční dopravy. A především pro kolegy ze samospráv. Jedná se tímto trošičku o zásah do povinnosti samosprávy, proto je doporučeno, aby to bylo vypuštěno.
Hlásí se někdo z místa do obecné rozpravy? Nehlásí, obecnou rozpravu končím. Takže otevírám podrobnou rozpravu. Paní poslankyně Langšádlová, připraví se pan poslanec Polanský.
Tento můj pozměňovací návrh řeší otázku zřízení centrálního plánu, který se má pořizovat na dobu pěti let.
Dále vystoupí pan poslanec Polanský, připraví se pan poslanec Feranec.
Děkuji za slovo.
Pan poslanec Feranec, připraví se paní poslankyně Matušovská.
Já jsem je představil v obecné rozpravě. V podrobnostech odkazuji na podrobné odůvodnění, které je součástí těchto sněmovních dokumentů. Zase, rámcově jsem je představil v obecné rozpravě. Děkuji.
Děkuji. Paní poslankyně Matušovská, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Děkuji. Paní poslankyně Kovářová a poslední přihlášený do podrobné rozpravy pan poslanec Dolínek potom.
Děkuji. Děkuji.
Děkuji. Nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Závěrečná slova - má zájem pan zpravodaj, pan ministr? Děkuji panu zpravodaji a panu ministrovi. Prosím pana navrhovatele, pana poslance Dolínka, aby předložený návrh uvedl.
Děkuji. Opět tedy k dráhám a tentokrát pouze k jedné specifické oblasti.
Odůvodnění. S rozvojem technologií v oblasti elektronických komunikací dochází k rozvoji nástrojů sloužících při záchraně životů, ochraně zdraví či majetku. Konkrétně jde o tzv. služby Emergency Location Services, ELS. Je to vyvinuto společností Google. Její podpora je zavedena v koncových zařízeních jak s operačním systémem Google Android, tak i v operačním systému Apple iOS. Ten princip jsem už popsal. Aby si náhodou někdo nemyslel, že to je další způsob, jak šmírovat běžného občana, který nevolá na tísňovou linku. A co se týká té záchrany, tak bude daleko rychlejší, daleko efektivnější. Takže systém AML SMS přinese výrazně větší efekt než doposud propagované aplikace, a nebude nutné tedy nahrávat a zkoušet aplikaci v telefonu. To je všechno. Ještě se přihlásím potom v podrobné rozpravě.
Další v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Patrik Nacher a připraví se s přednostním právem pan zpravodaj Martin Jiránek. Děkuji. A nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Mašek. Prosím.
Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pěkné dopoledne. Já si dovolím velmi stručně jejich popis. Ten ověřovací kód generuje a vygeneruje teď jeho stávající operátor.
Ministerstvo dopravy bude i nadále usilovat o to, aby byl zachován návrh zákona v jeho původně předloženém rozsahu.
Děkuji panu ministrovi. Připraví se pan poslanec Feranec. Prosím, máte slovo.
Děkuji. V případě druhého pozměňovacího návrhu je cílem narovnat postavení jednotlivých držitelů úředního povolení k provozování dráhy. Kvalifikační požadavky na členy tohoto orgánu mohou být značně odlišné než na osobu odborně způsobilou. Já vám děkuji za pozornost.
Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Feranec, připraví se paní poslankyně Matušovská. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Další pozměňovací návrh se týká doplnění oprávnění inspektorů drážní inspekce včetně možností provádět ověřovací pokus, což si myslím, že přispěje k efektivnější práci a zlepšení bezpečnosti na železnici. Navrhuje se zrušení ustanovení, které je přežité, není aktuální, takže spíše jenom technická úprava. A potom v zastoupení pana poslance Kolovratníka chci krátce představit jeho pozměňovací návrhy, zase se k nim potom přihlásím v podrobné rozpravě. Týkají se postupu při konzervaci dráhy, kde je zjednodušení legislativního postupu při utlumení provozu. Už jenom ten název je to, kde se navrhuje, aby to bylo Správa železnic. Potom je tady návrh, aby v případě speciálních vozidel je mohl řídit i strojvedoucí bez licence, speciálně se týká speciálních vozidel typu hasičů a tak dále. Je to vlastně pomoc Spolku nostalgie, který provozuje tato vozidla.
Paní poslankyně Matušovská. Připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.
Bez jeho přijetí může nastat situace, kdy dopravci z jiných členských států budou moci expandovat na náš vnitřní trh, ale dopravci, kteří mají sídlo v České republice, tuto možnost provozovat dopravu na území jiného členského státu v přechodném období mít nebudou. Proto navrhuji, aby první koncepce veřejné dopravy obsahovala jako povinnou součást této koncepce implementační plán liberalizace trhu, který zajistí pro dopravce transparentnost a předvídatelnost státu při nastavování podmínek liberalizace trhu ze strany státu. Dále také navrhuji vypustit z přechodných ustanovení povinnost obce pořídit plán dopravní obslužnosti do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Jedná se o zásah do samosprávy obcí.
Tento návrh řeší střet se zákonem o ochraně ovzduší, který hovoří o tom, že na otevřeném ohništi lze pálit jen suché dřevo. Jenomže v případě řešení kůrovcové kalamity pálit to suché klestí už nemá žádný smysl, protože kůrovec už v něm není. Odborníci si jistě najdou písemné zdůvodnění u předloženého pozměňovacího návrhu. Pro nás v České republice lesy nejsou jen těmi pomyslnými plícemi, ale jsou důležitým faktorem pro udržení vody v krajině, tedy zajištění vody jako základní podmínky života. Proto věřím, že tato novela lesního zákona, tak jak je nám představena, bude schválena. Jen vás požádám o podporu pozměňovacích návrhů, ke kterým se v podrobné rozpravě přihlásím.
Já také děkuji. Nyní prosím do obecné rozpravy pana poslance Kotta, připraví se pan poslanec Holomčík.
Já bych ve stručnosti odůvodnil své pozměňovací návrhy. Moje změna navrhuje úpravu textu tak, aby byla vypuštěna podmínka pro udělování licence u obchodních společností - fyzické osobě zastávající funkci vedoucího pracovníka. Jde o podmínku nadbytečnou. Pro případ, že by uvedené předpisy omezení nebo vyloučení možnosti udělení licence obsahovaly, je uvedení takovéto podmínky v lesním zákoně zcela nadbytečné. Pro úplnost je nutné dodat, že udělení licence zaměstnanci státní správy lesů není v konfliktu se zájmy zaměstnavatele. V konfliktu se zájmy zaměstnavatele by byl výkon licencované činnosti ve správním obvodu, kde úředník vykonává státní správu lesů.
Nyní bych pozval k mikrofonu pana poslance Holomčíka. Omlouvá se nám od 13.30 do konce jednání z osobních důvodů pan poslanec Zlesák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl říct dvě věci. Jednak představit čtyři pozměňovací návrhy, které jsme nahráli dneska do systému. Další pozměňovací návrh se týká zjednodušení situace pro vlastníky malých lesů pod 50 hektarů ve vztahu k financování odborných lesních hospodářů. Další pozměňovací návrh, u toho jsme se inspirovali zejména v Rakousku. V současné podobě lesního zákona je podle našeho názoru už překonaný zákaz pastvy v lese. My bychom chtěli tento zákaz zrušit, respektive přidat do lesního zákona, že pastva je možná se souhlasem vlastníka lesa. Teď se poměrně často hovoří o agrolesnictví. Já velice vítám, a děkuji za to panu ministrovi, že už se i ministerstvo ve větší míře podporou agrolesnictví začalo zabývat. A pak bych chtěl pohovořit ještě o jedné věci. Já bych tedy čekal od vrcholného orgánu státní správy lesů malinko jiný přístup, obzvlášť když na to neupozorňujeme jenom my tady ve Sněmovně, ale upozorňují na to lesnické univerzity, respektive fakulty, upozorňují na to vlastníci lesa, lesní hospodáři, dokonce i ochránci přírody. A myslíme si, že tohle je opravdu velký problém, je to z mého pohledu fatální selhání.
Ale nyní myslím, že stále to patří do té skupiny podporovat je. A navíc, kdo má přestavbu, může jezdit i na spalovací motor bez nějakého ovlivnění. Takže tam bychom ničemu nepomohli v oblasti životního prostředí. My v tuto chvíli nevidíme důvod, proč by se za dálniční známku mělo platit o 500 korun víc.
Ministerstvo dopravy přichází se zavedením elektronické dálniční známky. Zdůrazňuji, že tím tak trošku opět s velkým zpožděním dobíháme okolní svět. Zdůrazňuji, že ta dálniční známka nám byla původně slibována od 1. ledna letošního roku. Kdo ten systém elektronických dálničních známek bude provozovat, jsme se dozvěděli z úvodního slova pana ministra. Já se ptám ale, jakým způsobem a na jakých principech ten provoz bude probíhat. Zároveň bych se chtěl zeptat, jakou roli v tom systému budou sehrávat státem vlastněné mýtné brány, protože znovu zdůrazňuji, stát je majitelem stávajících mýtných bran. Chci vědět, jakým způsobem budou do té evidence elektronického mýta zapojeny. A poslední neméně důležitý dotaz: Jak to tedy je? Takže tady tento návrh považuji za nehorázný. Pan ministr se od něj sice distancoval. Ale jak to tedy je? Expert na dopravu vládního hnutí ANO navrhuje zvýšení. Podle mě na základě reakcí mnohých z nás došlo k přehodnocení tohoto návrhu, nebo spíše zaleknutí se toho, s čím vlastně přišel, proto se od toho ministerstvo nyní distancuje.
Děkuji panu poslanci Blahovi. Potom poslanec Vojtěch Munzar.
A omlouvám se za tu chybu.
Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych vás chtěl poprosit o podporu jedné z variant svého pozměňovacího návrhu, které najdete pod označením E. Chci vám vysvětlit, co mě vedlo k jeho předložení. Nicméně na ty elektromobily ten můj návrh nemíří, protože tam aspoň Ministerstvo dopravy zvolilo technologicky neutrální řešení a váže to na emisní limit, na emise z tohoto vozidla. Děkuji za pozornost.
Ještě v rozpravě, pane ministře? Do závěrečného slova? Vidím pana poslance Ivana Adamce s faktickou poznámkou.
Pane ministře, dámy a pánové, já bych chtěl kolegu Munzara uklidnit. Ano, jde o preferenci technologií. Přece elektroauto vyrábí ty emise někde úplně jinde. A rozhodně to ty emisní limity moc nezlepší.
Vyvolalo to další dvě technické poznámky, faktické poznámky.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji.
Omlouvám se za předchozí nepřipravenost.
Ano, děkuji. Opět se ptám, jestli je zájem ze strany navrhovatele nebo zpravodaje o závěrečná slova. Není tomu tak. A nyní se hlásí pan poslanec Benda.
Proto navrhuji všechny následující body této schůze vypustit a schůzi dnes ukončit. A budeme doufat, že se sejdeme až v září, ač to není zcela jisté.
Počkáme, až se nám počet přihlášených ustálí, a pak budeme procedurálně hlasovat. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo je pro vyřazení? Kdo je proti? Dále je to sněmovní tisk 73 - návrh zákona o soudních tlumočnících - návrh na vyřazení z pořadu schůze. Kdo je proti vyřazení? Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro vyřazení. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro vyřazení. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Konstatuji, že tímto jsme projednali stanovený pořad 33. schůze Poslanecké sněmovny, protože nám nezbývají žádné body, a já ji tímto končím. Uvidíme se snad až po prázdninách.
Děkuji za to. Tolik jenom na doplnění.
Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo? Děkuji. Je zde požadavek na odhlášení. Počkáme ještě, než se ustálí počet hlasujících.
Takže milé dámy a pánové, nejprve bychom nechali hlasovat o legislativně technickém návrhu, který přednesla paní kolegyně Olga Richterová. Stanovisko výboru - bez usnesení. Děkuji. Jedná se o pozměňovací návrh samotného garančního výboru, kde specifikuje postižení interní povahy. Stanovisko výboru - doporučuje.
Kdo je proti?
Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.
A já tohle chci ještě stručně zdůraznit, oč mi jde u té podpory pracujícím - o to, aby nemuseli vymýšlet různé obezličky. Nebo většinou mají takový problém, že není vůbec obtížné jít na nemocenskou. Tuto nespravedlnost se ten pozměňovací návrh snaží napravit. Je v podstatě velice jednoduchý. Takže prosím, toto číslo mám potvrzené z ministerstva. A ještě jsem v rámci té konzultace - která ale nebyla první, chci zdůraznit, že již předtím jsem s ministerstvem o této věci komunikovala - dostala výtku, že tam je třeba načíst legislativně technickou úpravu, takže tak činím. Samozřejmě ten zákon by bez problému fungoval i bez tohoto upravení, ale je to takhle právně čistší a jednotnější. Ale zdůrazňuji, fungovalo by to i bez toho. Prosím vás, představte si, že jste paní, představte si, že jste paraplegička, které je 41 let, to znamená ochrnutí od prsou dolů.